Konstatuji, že lhůtu na projednání ve třetím čtení jsme zkrátili na sedm dnů. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh doprovodného zákona k celnímu zákonu při jeho projednání ve druhém čtení. Předmětem tohoto návrhu jsou primárně změny vyvolané celním kodexem Unie a celním zákonem v jiných souvisejících zákonech. Většina těchto změn má terminologický a legislativně technický charakter.
Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. I v tomto případě jej zastoupí pan poslanec Šincl. Prosím.
Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Nic víc k tomu neříkám. Jenom to, že to bylo špatně. Aspoň že ministr financí uznal svou chybu a tady tu chybu napravuje. Jestli to je úmyslem, nebo není, protože reálně tento návrh toto ustanovení obsahuje, a podle mě navíc důvodová zpráva neuvádí zcela korektní údaje. Navrhuji zachovat stávající odstavec pod písmenem a): b) - a ten se tam doplňuje: Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma v tuzemsku.
Není to něco nového, protože s tím přišlo již Ministerstvo financí ke konci minulého volebního období. Senát to pak trochu změnil. Občanská demokratická strana navrhovala, a to určitě dobře víte, ve sněmovním tisku 426 úplné zrušení této daně. Krize již odezněla, ale původně zamýšlené dočasné opatření, jak se v případě daňových sazeb docela často stává, se stalo zase opatřením trvalým.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Prosím, nevyděste se, protože já budu hájit návrh, který předložil pan ministr financí. On totiž zdaleka není předkládán proto, že je to komfortnější pro finanční správu. Současný právní stav, kdy se platí daň z převodu nemovitostí, má v sobě zabudované vzájemné ručení mezi prodávajícím a kupujícím. Těch případů byla řada. Mě z nich bolelo srdce a nebylo, jak těm lidem pomoct. Zákon umožňoval dát jim platební kalendář, ale zákon neumožňoval jim to nějak zohlednit, zlevnit nebo jim tu daň odpustit. Tenhle instrument, který přenese tu povinnost na nabyvatele nemovitostí, tenhle problém odstraní.
Další přednostní právo nevidím. V tom případě budeme postupovat podle písemných přihlášek. Výborně, vystoupíte podle pořadí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vážení ministři a ministryně, navrhuji přednostně projednat bod 119, sněmovní tisk 621, zákon o referendu k imigračním kvótám Evropské unie. Navrhuji ho projednat dnes jako první bod. Referendum o odmítnutí unijních kvót je jedinou šancí, jak zastavit kolaboraci české vlády s madam Merkelovou a Bruselem. Evropská unie tlačí naši zemi opět do kouta. Je zřejmé, že se nezadržitelně připravuje půda pro superkvóty. Jak už je zřejmé z jejího názvu, cílem není azyl regulovat, ale podporovat. Tento cíl minulý týden posvětil i Evropský parlament, který velkou většinou tento šílený nápad odsouhlasil, a to dokonce za souhlasu některých českých europoslanců. My chceme, aby tyto snahy naši občané v referendu zablokovali. Pan premiér Sobotka uvedl, že se Česko bude bránit trvalých kvótám všemi způsoby. Tato slova byste mohli lehce zaměnit s jeho slovy z podzimu minulého roku, kdy prohlašoval, že Česká republika využije všech možností, jak kvóty odmítnout. Řekl je jen krátce předtím, než se úmyslně nechal přehlasovat na Radě, a tím závažně ohrozil Českou republiku. Jaké je skutečné pozadí, jsme se dozvěděli ze zveřejněných soukromých mailů pana premiéra. Státní tajemník Prouza premiéru Sobotkovi píše: "Prostor pro vyjednávání podle nedělní dohody s Junckerem byl do včerejška a my jsme se ho rozhodli nevyužít, i když byli ochotni nám vyjít vstříc". Postup je dnes stejný jako postup loni. I teď se chystá balamucení občanů, že vše je pod kontrolou a že vláda bojuje. Pak bude následovat jakoby překvapení, že to opět nevyšlo. Nejde jen o kvóty. Českou republiku ohrožuje i dohoda s Tureckem, kvůli které se má už od 1. července zavést bezvízový styk pro turecké občany. Zavést bezvízový styk s takto nebezpečnou zemí, která navíc skrytě spolupracuje s Islámským státem, je podle mnohých bezpečnostních expertů šílenstvím. Vláda přesto tento krok učinila. A to přesto, že výbor pro evropské záležitosti i plénum Sněmovny přijalo usnesení proti bezvízovému styku. Výbor se usnesl na tomto - cituji: "Výbor vyzývá vládu, aby odmítla zavedení bezvízového styku s Tureckem." Premiér Bohuslav Sobotka nerespektoval ani usnesení Sněmovny ani usnesení výboru a na jednání Evropské rady pro schválení bezvízového styku s Tureckem hlasoval. Je totiž zřejmé, že v důsledku schválení dohody o bezvízovém styku s Tureckem a povinného přerozdělovacího mechanismu migrantů byly poškozeny zájmy České republiky a zejména ochrana bezpečnosti České republiky. Za situace, kdy pan premiér nerespektoval usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jednal v přímém rozporu s jejím usnesením, ztížil zajištění bezpečnosti v České republice.
Chci přednostně zařadit nový bod, v kterém nám vláda odpoví na jeden z hlavních požadavků oné 250tisícové petice, a to sice na ochranu českých hranic. Proto navrhuji zařadit nový bod s názvem Informace vlády k ochraně českých hranic. Úsvit s Blokem proti Islámu požaduje dlouhodobou ochranu hranic už od loňského léta. V první řadě je to konstatování, že Česká republika v současné době nemá kapacity ani techniku na dlouhodobé zabezpečení státních hranic. Policie České republiky, která má ochranu primárně na starosti, provádí zvýšenou ochranu pouze na úkor plnění svých povinností ve vnitrozemí. Je pravda, že s ochranou hranic může policii pomoci armáda České republiky, ale pouze krátkodobě. Primárním úkolem armády totiž není chránit české hranice. To je primární úkol pro Policii České republiky. Armádu na ochranu hranic můžeme určitě nasadit v případě masivní migrace, stejně jako to udělali v Maďarsku, Slovinsku nebo Rakousku. Není to ovšem dlouhodobé řešení. Dle odhadů, které jsme na našem semináři slyšeli, je armáda schopna chránit hranice cirka půl roku. Nasazením na hranicích se omezuje například i její schopnost střežit klíčové objekty. Neudržitelná situace, kdy dojde k souběhu krizových událostí. Vezměte si hypotetický scénář - armáda nasazená na protiteroristická opatření, do toho jarní povodně a hranice pod náporem masové migrace. Tento scénář, který může klidně nastat, by napnul bezpečnostní složky na neudržitelné maximum. Naše volání po ochraně hranic není voláním po stavbě plotu, jak se nás snaží někteří obvinit. K ochraně hranic je naopak třeba tří tisíc nových pohraničních policistů. Tito policisté musí mít k dispozici moderní technologie, jako jsou drony, radary a další, které odliší imigranty od houbaře a které provádějí monitoring pohybu přes hranice na dálku. V zázemí jsou také třeba sklady mobilních zátarasů, které musí být připraveny k použití. Toto řešení není žádným experimentem. Tento moderní koncept chrání už mnoho rizikových hranic po celém světě. Cílem rozhodně není zabetonovat se. Cílem je zavést inteligentní ochranu českých hranic, které připraví Českou republiku na ohrožení, kterým reálně čelíme. Cenu takového řešení odhadujeme na přibližně 8 miliard korun včetně všech zásadních investic. Chci tedy zdůraznit, že žádné evropské řešení ochrany hranic nefunguje. Všechna opatření na ochranu hranic byla přijata na úrovni národních států, ať už jde o Maďarsko, Makedonii, nebo Slovinsko. My se k ochraně hranic musíme postavit stejně, protože se o nás nikdo jiný nepostará.
A pak slibovala, že do konce roku, to znamená do konce roku 2014, bude připravena tato implementační, zcela nová podoba zákona. Nestalo se ani jedno ani druhé. Paní ministryně Šlechtová ho zdědila. Přitom všichni věděli už téměř deset let, že ta legislativa - že tam je problém. Nevyřešila. Tady skutečně může dojít k řadě velmi nepříjemných věcí. Nicméně beru, že nebudou zkoumat nějaké meziprodukty, kterými ta směrnice je, že ta výsledná podoba v české podobě bude ještě v něčem odlišná. A myslím si, že byste se měli - a teď mluvím k vládě, k vládní koalici - chovat na principu předběžné opatrnosti. Vždycky brát spíš ty horší varianty, než "myslíme si, že to dobře dopadne". Nestalo se tak a důsledky jsou dneska naprosto fatální. Nebo tam budou korekce a může to vyjít možná ještě dráž. Potenciální, s velkým potenciálním rizikem. Skutečně není možné svolávat lánské schůzky a tam něco vykřikovat, aniž znáte podstatu věcí. Opravdu, začněte vůči Evropské unii fungovat. A kolik je potřeba času na implementaci normy? Je to rok, jsou to dva roky? Protože to neplnění transpozice legislativy, obávám se, že tohle není jediný zákon, a i často bagatelní... Že to vezmeme napříč politickým spektrem jako poslanci a prostě to tady proženeme během 14 dnů. Nestalo se tak a teď zase za to můžeme pykat. Proto vyzývám koalici, aby se dohodla nějakým způsobem, který nepoškodí zájmy České republiky.
Prosím pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, paní ministryně, já velmi krátce. Protože to je podle mě zásadní otázka.
Děkuji za slovo. Tu odpovědnost nechám na vládní koalici.
Nikdo z místa se také do rozpravy nehlásí. Rozpravu končím. Paní ministryně? Páni zpravodajové? Ano, hlásí se paní ministryně Šlechtová.
Chytání za slova, že někteří starostové čekají. Pan poslanec prostřednictvím pana předsedajícího říkal, že vlastně nečekají, protože se obávají, jaké bude navýšení těch zakázek. Toto je naprosto nový zákon. Takže on má naprosto jiná pravidla. Ale můžeme se chytat za slova samozřejmě vzájemně. Moje reakce je na to taková. I hejtmani čekají na tento nový zákon. Povinná elektronizace veřejných zakázek je nařizována evropskými směrnicemi. Vláda, ne tato, minulá, vytvořila nástroj, národní elektronický nástroj, který je na Ministerstvu pro místní rozvoj. V tuto chvíli v národním elektronickém nástroji máme zhruba 300 zakázek ve výši 7 mld. korun. Ten systém je funkční, stačí si ho ověřit. Pokud není funkční, samozřejmě ať se na nás někdo obrátí.
Táži se na závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje. V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Nejprve tedy vystoupí pan zpravodaj.
Děkuji. Dovolte, abych v podrobné rozpravě načetl některé legislativně technické úpravy. Je to z důvodu gramatické úpravy a slučovacího poměru. Opět gramatická oprava, slučovací poměr. A do třetice. Nicméně je jednoduché toto obejít. Pozměňovací návrh tak staví najisto, že toto možné je, ale odměna za přivedení nového prodejce se nesmí jakkoli promítnout do odměny distributora za vlastní činnost poskytování nebo zprostředkování úvěru.
Já vám také děkuji.
Já se chci formálně přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem před chvílí podrobně zdůvodnil.
Já vám děkuji a nyní řádně přihlášení do podrobné rozpravy. První pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Huml. Prosím.
Děkuji.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Huml, připraví se pan poslanec Syblík.
Dobrý večer. Oba jsou písemně podrobně odůvodněny.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Syblík a připraví se paní poslankyně Wernerová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jde o návrh na vyjmutí pracovníků telefonických kontaktních center poskytovatelů spotřebních úvěrů, kteří neuzavírají smlouvy, z povinnosti mít maturitu a odbornou zkoušku, což by mělo podpořit zvýšení zaměstnanosti v regionech. Jde o technický návrh k upřesnění pojmu kvitance a jeho nahrazení srozumitelnějším pojmem potvrzení. Jde o technický návrh k době, dokdy má vázaný zástupce odevzdat splátky poskytovateli nebo vložit do banky. Nyní je uvedeno bezodkladně, což je problém o víkendech nebo ve večerních hodinách. Může tak být logisticky velice obtížné až nemožné vložit bezodkladně vybranou splátku dluhu na účet poskytovatele, jelikož pobočka banky může být od domácnosti spotřebitelů žijících v odlehlých lokalitách velmi vzdálena. Tam jde o upřesnění definice činností, které jsou zákonem považovány za zprostředkování spotřebitelského úvěru, oproti činnostem tzv. tipařství. Protože tipař nebude uzavírat nebo zprostředkovávat úvěrové smlouvy.
Nyní paní poslankyně Wernerová, připraví se pan poslanec Votava.
Tak já jim jdu pomoci, aby neříkali, že ty vládní návrhy zákona prostě zbytečně leží. Navrhuji, abychom bod 32 zařadili pevně, a to v pátek po již pevně zařazených bodech. My jsme v posledních týdnech a měsících opakovaně interpelovali ministra dopravy, ministra životního prostředí i pana premiéra, aby ten problém řešili. Byli jsme ubezpečováni, že se to řeší. A ten výsledek je kapitulace. Kapitulace České republiky před požadavky Evropské komise a DG Environment, kdy vlastně zavádíme retroaktivitu, kdy se podřídíme bruselskému diktátu, který nám říká: Máte sice platná stanoviska EIA, ale nás to nezajímá, takhle postupovat nemůžete. Já vám ukážu mapu, kde jsou vyznačeny úseky dopravních staveb, kterých se to týká. Na některé kraje to má katastrofální dopad. Já si myslím, že pan premiér v tomto selhal. Budou další summity, opět bude Evropská komise debatovat Turecko, a my nikdy nic neřekneme. A já si myslím, že jsme připraveni vybavit premiéra silným stanoviskem Poslanecké sněmovny, aby mohl v Bruselu ještě toto nesmyslné stanovisko zvrátit. A aby toho nebylo málo, tak kromě Bruselu tvrdí muziku i Ministerstvo životního prostředí. Hodějovice nemá. Když se podíváte na jižní Moravu, tak teď pominu, že nemají platné zásady územního rozvoje, to je jiný problém, tak ta situace je velmi podobná. A takhle bych mohl pokračovat ještě minimálně 30 minut. Děkuji.
Můžu poprosit ještě přesný název toho bodu. Omlouvám se.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl jenom krátce zareagovat.
Nejsem překvapený, obvykle za to mohou předchozí vlády. Vzpomeňte si na tu debatu: když to nepodpoříte, nebudeme čerpat. Co jsme říkali my, kritici tohoto zákona? Když to schválíte v této podobě, nebudeme moci čerpat. Ne, ne, ne, to bude jinak, zbytečně strašíte. Problém přece je jasný. Je to retroaktivita. Je to podle mě nepřijatelný nátlak z Bruselu a já tady nabízím pomoc opozice. Já jsem říkal, že chci, abychom vybavili předsedu vlády, jeho ministry silným stanoviskem. Tam ten zákon platí, to je v pořádku.
Tak alespoň ještě dvě. Před chvílí jsem připomněl - od tří let ho neviděla. A kdyby tam náhodou autorka napsala, že matka je vždycky jistá, otec nejistý, tak by mě to vůbec nepřekvapilo. Takovou úroveň má tento posudek. Šusta vnímal i její příklon k spirituálnímu životu a donace pro náboženské instituce jako kompenzaci pro ztroskotání jejích politických ambicí. Takovou odbornicí je profesorka Charvátová. A co říká profesorka Charvátová v současnosti? Ve snaze o prosazení silné panovnické vlády jej opakovaně vehnala do bojů se šlechtou. Její snaha navázat na Přemyslovu politiku však ve změněných poměrech neměla naději na úspěch.